Kdo je proti návrhu? Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.
Stanovisko výboru negativní.
Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl schválen. Kdo je proti návrhu? Pro pořádek se ptám, zda byly prohlasovány všechny pozměňovací návrhy. Nikdo nevznáší námitku.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Ale pan předseda Kováčik má přednostní právo jako předseda klubu. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pravda, že věc, která se stala se zákonem o pojišťovnictví, není až tak úplně věcí klubu KSČM.
Děkuji.
Vy nás neposloucháte. Ale řešte si své koaliční půtky někde mimo řečniště Poslanecké sněmovny. Když vám to nevyjde, tak si nestěžujte na nás. Je to váš problém. Tak to berme jako fakt.
Zbytek v závěrečném slově.
Mám dvě řádné přihlášky do rozpravy.
Vážené dámy, vážení pánové, TOP 09 podporuje posílení příjmové základny důchodu. Jednorázový příspěvek není valorizace a na této věci se nic nezmění. To je námitka proti způsobu, kterým to děláte.
Já vám děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče.
Jednorázový příspěvek totiž nemá žádnou souvislost s valorizací důchodu. Není to zvýšení důchodu, je to nějaký jaksi okamžitý jednorázový příjem. Myslím, že to není cesta, která by znamenala, že Sněmovna se rozhodla vracet důchodcům to, co solidárně nesli v letech poklesu ekonomiky.
Takže postoj našeho klubu byl jasný od začátku bez ohledu na to, kdo načítal jaké pozměňovací návrhy.
Děkuji. Připraví se pan poslanec Černoch.
Pane ministře financí a pane předsedo strany, řešte si svoje problémy skutečně jinde. Tohle není koaliční jednání. Jde o odborné selhávání vašeho ministerstva. My tady skutečně nejsme od toho. Vyřiďte si to doma, nás do toho nezatahujte. Je to váš problém.
Máte slovo.
Úsvit podporuje konstruktivní návrhy. Ale tady došlo k něčemu, co se netýká opozičních stran. To bylo opravdu mezi vámi. Takže neříkejte, že opozice může za to, že tento návrh neprošel.
Nyní tedy pan předseda Sklenák. A po něm se ještě přihlásil s přednostním právem pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. Ale pokud už tady mí kolegové vystoupili, tak je potřeba, abych také něco řekl. My jsme přece ten zákon mohli mít už dávno schválený. On tady byl 18. 9. ve třetím čtení. A jaká byla situace? Byl tady pozměňovací návrh pana poslance Šincla, který měl podporu Sněmovny. Měli jsme kladné stanovisko České národní banky, kladné stanovisko Ministerstva financí. A když se dneska hlasovalo, tak kolegové pro něj nehlasovali. Jako vy se nám divíte, že jsme se zachovali tak, jak jsme se zachovali při závěrečném hlasování?
Děkuji za slovo a nechci dlouho zdržovat. Vláda nám sem předložila nějaký návrh, který jsme byli připraveni podpořit. Neměli jsme s tím žádný problém. Byl zatížen nějakým pozměňovacím návrhem, který měl svůj smysl, protože byl v zájmu spotřebitele. My jsme byli ochotni něco podpořit, něco ne. A vy, sociální demokraté, jste řekli: My nechceme věřit vám, opozici. My nechceme věřit zločinnému Stanjurovi. Nechceme věřit zločinnému Kalouskovi. My chceme věřit tomu úžasnému Babišovi, s kterým prostě uděláme ten společný koaliční pozměňující návrh. Horizonty se rozjasní. Růže rozkvetou a ptáci začnou zpívat. My jsme to pochopili a nebránili jsme vám v tom. Podpořili jsme vám vrácení do druhého čtení. Vy jste si to s tím Babišem dohodli. A pak se nám nemůžete divit, že s tím nechceme mít nic společného. Vy jste si to mohli prohlasovat. Promiňte, my jsme vám nechtěli dělat užitečné idioty. Ono úplně stačí, pane předsedo Sklenáku prostřednictvím pana předsedajícího, že za užitečného idiota obchodních zájmů rodiny Babišovy jste vy sociální demokrati sami. A to jste dneska dokázali.
Vzhledem k tomu, že není nikdo přihlášen dále do rozpravy, budeme pokračovat tak, jak bylo dopředu avizováno. Konstatuji, že zbývající body této schůze jsme vyřadili.
Pokročíme k deváté interpelaci. Děkuji paní poslankyni.
Na soudech v minulých letech, nebo v minulém období řekněme, proběhlo něco, co se dá nejlépe nazvat živelná digitalizace, což vedlo k rozvoji řady na sobě vzájemně nezávislých a vzájemně neprovázaných systémů. Na další řadě soudů máme další systém na úplně jiné architektuře. Na Nejvyšším soudu máme třetí systém. Na Nejvyšším správním soudu máme čtvrtý systém. Do toho máme ještě různé separátní systémy například pro elektronické platební rozkazy, to je pátý systém, pro insolvenční řízení, to je šestý systém. A mohl bych takto pokračovat bohužel ještě poměrně dlouho. Je to zároveň něco, co považujeme za absolutní prioritu a co budeme řešit. Čili v tomto ohledu vás mohu uklidnit, tady problém není.
Paní poslankyně se necítí býti vyčerpaná, a proto položí doplňující otázku.
Komunikace mezi státním zastupitelstvím a soudem neprobíhá jen datovými schránkami, ale probíhá často tou klasickou formou. Dnes už je to ovšem - a to víme, že se v minulosti občas bohužel stávalo. Dnes je to mnohem těžší, protože se nám tam sbíhají dva kanály. Takže když to shrnu, pokud jde o elektronizaci, budeme o tom mluvit, je tam hodně práce před námi. Pokud jde ovšem o transparentnost a nebezpečí nezákonného soudce, to si myslím, že dnes nehrozí.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Věřím, že zde v Poslanecké sněmovně není nikdo, kdo by o této události nevěděl, a proto vynechám další popis a známé informace. Chápu, že pan premiér a několik ministrů jsou na státní návštěvě v Číně, ale když už se k tomu nevyjádřil sám pan premiér a pro jeho nepřítomnost ho nemohu zde interpelovat, chtěl bych znát postoj alespoň od ministra obrany.
On tam dal ten výsledek, ale vůbec nevysvětlil, jak k tomu výsledku došel. A to my zase tedy víme z naší praxe, že nemusí nutně znamenat, že ten výsledek je špatný.
Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, že jste se dostavil do jednacího sálu. Nu, rok se s rokem sešel a je tu další výlet. Tentokrát vás nedoprovázel žádný ze sponzorů vaší strany, nebo alespoň o tom zatím nevím, ale doprovázela vás vaše manželka a váš syn. Někdo by se mohl zeptat proč a jaký byl jejich program. Já se na toto ptát nebudu. Odpovědět si umím celkem sám. Nazývám to jako rodinný výlet. Považujete, pane ministře, vládní letku za bezplatnou cestovní kancelář vaší rodiny, vašich přátel či sponzorů KDU-ČSL? Děkuji za odpověď.
Ani jeden tím letadlem neletěl. Informace nejsou úplně přesné. Navíc tam byl program širší včetně oslav 25 let výročí takzvané sametové revoluce, přičemž tam byla velká akce na českém i slovenském velvyslanectví, které se zúčastnili mimo jiné i dva bývalí premiéři. Takže to jen na doplnění. Samozřejmě nepovažuji vládní letku za cestovní kancelář.
Já si myslím, že by to mělo být obdobně i v tomto případě, a jestli vás mohu požádat, vnímáme to ne úplně dobře. Jak se s tím poperete vy, je celkem na vás.
Prosím tedy pana poslance Grospiče, který bude interpelovat pana ministra dopravy.
Děkuji za slovo. My jsme se tady sešli, abychom projednali smlouvy v prvním a druhém čtení.
Děkuji vám. Hlásí se pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
Poslanecká sněmovna zasedá a bylo možné to říct buď dneska, nebo zítra, protože až do zasedání toho výboru nezasedá. Proti tomu bych se docela rád ohradil.
Prosím, pane předsedo.
Žádný problém. Já jsem právě proto říkal, abyste neříkali, že vám odebíráme drahocenný čas k pokladničkám.
A výměna názorů skutečně může být. Paní ministryně, máte slovo.
Zde se tedy předkládá materiál, kde jsou tři normy přijaté na loňské konferenci.
Děkuji.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Z přítomných 134 pro 114, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru sociálnímu, a bude tedy projednán. Všechny vás tady vítám. Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Ostatní ministři by měli být přítomni. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Přistoupíme k projednávání odpovědí na písemné interpelace.
Nezbývá mi nic jiného než navrhnout Poslanecké sněmovně přerušit projednávání této interpelace, protože pan ministr financí je dnes omluven.
Ještě hlasovat nemůžeme, protože potřebujeme 67 přihlášených. Kdo je proti? Projednávání této interpelace bylo přerušeno.
Já otevírám rozpravu a poprosím pana poslance Filipa.
Vážený pane nepřítomný ministře, kolegyně a kolegové, přeji příjemné a dobré odpoledne. Nevím a ani netuším, co se stalo, ale již několik týdnů, možná měsíců není v médiích zmínka o tom, že by Itálie měla problém s uprchlíky, kteří míří do Evropy. Proto se vás ptám, vážený pane ministře, a prosím pravdivě a jednoznačně odpovědět na otázky: Co se stalo, že je v Itálii klid? Děkuji poslancům za pozornost a vám za písemnou odpověď a přeji brzké a rychlé uzdravení.
Není tomu tak, proto jeho interpelaci ruším. Budu vstřícnost sama, pane poslanče, pokud proti tomu nikdo nevznese námitku, a nechám vám tu interpelaci ještě přednést.
Takže já děkuji, pane předsedající. Hassan Alrawi, šéf brněnských muslimů, radí členům své obce, jak mají vychovávat děti. Cituji: Tvá povinnost je v tomto období naučit ho milovat islám, nauč ho nenávidět kufr. Veřejně obhajuje zabíjení izraelských civilistů Palestinci. Udělal jsem si doslovný záznam výroku ředitele Muslimské unie v České republice Mohameda Abbase ve dvou televizních pořadech. Pléduje v nich na zavedení muslimského práva šaría pro české muslimy, hlavně ona ustanovení vztahující se k ženám. Myslím, že je netřeba z muslimského kodexu citovat. Já jsem si udělal ten výtah, předám ho panu ministrovi. Sledujete, jestli neporušují pravidla, která z registrace plynou? Otázka druhá: Je možné při závažných důvodech registraci zrušit?
Já plně souhlasím s tím, že pokud kdokoli porušuje právní řád České republiky, tak je třeba, aby proti němu bylo postupováno v souladu s našimi předpisy a zákony. Co se týká vaší otázky. První stupeň registrace neznamená nic víc než pouze to, že se konstatuje fakt. Tento druhý stupeň samozřejmě má už určité velmi konkrétní podmínky, které musí být splněny. V žádném případě muslimské obce tyto podmínky nesplňuji, ale ony to samy vědí, takže ani o ten druhý stupeň registrace nežádají. To je jedna ze základních podmínek. To tedy není Ministerstvo kultury, ale pochopitelně zákony se musí vztahovat na kohokoli. Ale ony to vědí, to znamená, že o to ani nepožádaly. Některé tady působí staletí, některé tady působí desetiletí, jejich učení je známé, a to jsou ty, které mají právo participovat nějakým způsobem na životě společnosti, jak jsem řekl.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající.
Teprve v prosinci loňského roku pak byl zákon v prvním čtení schválen Sněmovnou. Poměrně záhy byl projednán na výboru a od té doby, tedy téměř rok, se na něj nedostalo. V současné době je míra nezaměstnanosti v České republice rekordně nízká. Za to samozřejmě můžeme být vděčni, ale neměli bychom se tím nechat uchlácholit. I přes příznivý trend stále zůstává velká skupina dlouhodobě nezaměstnaných. Naší snahou by mělo být, aby nezůstávali dlouhodobě závislými na sociálních dávkách, ale snažili se dostat zpět do pracovního procesu. Zpět k způsobu života, který je založen na vlastním úsilí se o sebe a svou rodinu postarat, bez trvalé pomoci státu. Veřejná služba má za cíl právě tyto občany aktivizovat, resocializovat, motivovat k návratu na pracovní trh, ale i si uvědomit, že normální je pracovat.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych jenom na začátek ráda připomněla, že veřejná služba tady docela fungovala až do doby, než byla pozměněna panem exministrem Drábkem z TOP 09, takže ji tedy Ústavní soud musel zrušit.
Děkuji paní ministryni za jasnou odpověď. Přejdeme k další interpelaci. Paní poslankyně Jana Hnyková bude interpelovat paní ministryni školství Kateřinu Valachovou ve věci praktického zavedení inkluze do praxe.
Vážená paní ministryně - už se nám vrátila, to jsem ráda. Navštívila jsem praktickou školu v Bystřici pod Hostýnem. I zde jsem se ptala na tuto situaci a dostala se mi zpětná vazba stejná, tak jako v Bystřici. Nebýt neziskové organizace Pavučinka, která iniciovala seminář k této problematice, kde byli i vaši pracovníci ministerstva, tak by také nic nevěděli. Proto se vás, vážená paní ministryně ptám, jak budou informovány základní školy, praktické školy a starostové jednotlivých obcí o připravované inkluzi. Protože jich se to bude nejvíce dotýkat. Co bude se speciálními pedagogy v praktických školách? A poslední moje otázka - jak zajistíme dostatek asistentů pedagogů do základních škol?
Dovolte, abych zareagovala na vaši interpelaci.